Vím, že naše armáda tento úkol zvládne bez sebemenšího zaváhání.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji. Nyní je řádně přihlášený pan poslanec Jiří Kobza.
Protože se jedná historicky o území našeho bývalého společného státu a nám nejbližší národ a jedná se také o stát Visegrádské čtyřky, které jsou našimi nejbližšími partnery, tak toto vyslání podpoříme. Avšak rád bych požádal vládu, aby nám vyjasnila, jaké konkrétní úkoly budou naši vojáci plnit při této misi, jestli nemůže dojít k nějakému zneužití této obranné mise, protože naším základním postojem je, že chceme mír a prosazujeme diplomatické řešení k zastavení bojů, zastavení zabíjení a zastavení narůstání dalších lidských obětí na Ukrajině. Takže uvítali bychom tuto informaci, ale jak jsem řekl, principiálně to podpoříme.
Děkuji za slovo.
Jednou za deset let se k tomuto hodnocení vyjádří správní rada samotné Agentury, která vytvoří doporučení adresované Evropské komisi. To nepřekvapivě doporučí činnosti zintenzivnit, posílit či rozšířit, to nepochybně podpoří i Komise a celý příběh se rozjede znovu. Proč by ale neměly hodnotit činnost Agentury členské státy napřímo? Tvrdí, že by došlo k ohrožení nezávislosti, a já se ptám v čem, protože nezávislost je ovšem jen domnělá. Fungování Agentury je totiž vázáno na rozpočet, který je odvislý od vůle Evropské komise a Evropského parlamentu, což znamená jediné - za nejkratší konec zde díky nastaveným procesům tahají smluvní státy. To ale současná Agentura není schopna naplnit. K rovnosti LGBT zbývá ujít ještě dlouhou cestu vyvolává pochyby o vědeckých a objektivních informacích v samotném materiálu. Ukažme si na zvolenou metodologii. Samotní autoři o průzkumu uvedli, že průzkum LGBTI osob není reprezentativní. Kompletní průzkum se opírá o vzorek 139 799 respondentů Evropské unie a Severní Makedonie a Srbska. Dotazník průzkumu byl taktéž šířen prostřednictvím evropských a národních LGBTI organizací, které pomáhaly v rozšiřování, což relevantnosti výsledků nepomáhá. Jinými slovy, někdo, jako třeba organizace Jsme fér, poslala svým příznivcům dotazník o situaci LGBT v České republice. Jak ho asi tito aktivisté vyplnili? A teď si řekněme, co přinesl průzkum - přinesl poněkud překvapivá zjištění, například že podle průzkumu je ve Finsku v celé LGBTI komunitě nejpočetněji zastoupena kategorie transosob. To velmi pravděpodobně neodpovídá realitě. Průzkum ovšem slouží jako podklad pro politické cíle Evropské komise. Uvedu příklad. Data průzkumu dle Evropské komise dokazují potřebu přísněji regulovat hate speech a poskytovat větší pomoc LGBTI osobám, které jsou zranitelnou skupinou vystavenou nenávistným útokům. Tyto ideologické svaté války jen zbytečně rozdmýchávají negativní emoce vůči těmto osobám v tak tolerantních společnostech, jako jsou členské státy Evropské unie. Berme v úvahu, že práh tolerance je v členských státech různý, ale tato nátlaková federativní kampaň více tolerance určitě nepřinese. Děkuji za pozornost.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych se také vyslovil jako člen výboru pro evropské záležitosti za SPD k návrhu, který předkládá tento výbor k vyslovení předchozího souhlasu k návrhu o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva. Zvláště odmítám rozšíření působnosti Agentury na policejní a justiční spolupráci v trestních věcech. Obávám se, že jednostrannost informací bude zaručena tím, kdo bude sběrem informací pověřen. Měla by zřídit síť pro spolupráci s názvem Platforma pro základní práva za účelem navázání strukturovaného a plodného dialogu a těsné spolupráce se všemi příslušnými zúčastněnými stranami." Konec citace. Předpokládám, že zpolitizované progresivistické neziskové organizace budou tvořit páteř výše uvedené platformy, čímž bude zaručena ta správná informovanost Evropské komise. Z těchto důvodů dávám návrh na zamítnutí v prvním čtení. Děkuji za pozornost.
Pokud se kolegyně Pošarová tady pouští do hodnocení metodologie, tak rozhodně ví, že případovou studií nemůže dělat obecné závěry, prostřednictvím pana předsedajícího, stejně tak ale trošku mám problém s tím, jestli dobře rozumíme tomu, k čemu ta Agentura má sloužit. Jestliže má poskytovat jak Evropské komisi, tak ale i členským státům jistou zpětnou vazbu o tom, jak jsou u nich dodržována lidská práva, pak mně přijde celkem logické, že se ptají právě té občanské společnosti na to, jak se cítí, a také je to důvod, proč nemá žádné výkonné pravomoci.
Pane poslanče, budete se moci přihlásit příště, nicméně já budu muset naši dnešní schůzi už přerušit. V tomto bodě tedy budeme pokračovat na některé z následujících schůzí. Přeji vám hezký zbytek dnešního dne.
S mnohými věcmi, které tady zazněly, znovu opakuji, souhlasím, s mnohými samozřejmě nesouhlasím. Ale prosím, bavíme se prostě o fungování, nikoliv o obsahu.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Nikoho dalšího nevidím přihlášeného do rozpravy.
Apeloval bych na vás, abychom ten proces projednávání už dokončili.
Pan zpravodaj nechce závěrečné slovo? Nyní budeme postupovat podle přednesených návrhů. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh na zamítnutí? S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Kdo je proti tomuto návrhu?
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Je to stejné jako následující bod. Na základě toho Evropská komise zahájila jednání s některými státy.
Uzavření a provádění dohody o ukončení platnosti nebude mít dopad na státní rozpočet.
Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, tak tímto ukončuji rozpravu. A táži se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo? Pan zpravodaj? V tuto chvíli tedy můžeme přikročit k hlasování. Můžeme tedy definitivně hlasovat o návrhu usnesení. Přijato, s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi a děkuji panu zpravodaji. Dovolte, abych zahájil další bod Výsledek: přijato. Prosím, ujměte se slova.
Kolegyně, kolegové, budu pokračovat. Proto tato nově sjednaná smlouva předkládaná Sněmovně. Po obsahové i formální stránce smlouva odpovídá mezinárodně uznávaným požadavkům na koordinaci sociálního zabezpečení uplatňovaným ve dvoustranných i mnohostranných smlouvách i předpisech EU. Zásadní změna oproti předchozí úpravě je v oblasti poskytování a hrazení zdravotní péče. Náklady již tedy neponese státní rozpočet, ale zdravotní pojišťovna, u které je daná osoba pojištěna. Děkuji za pozornost.
Kolegyně, kolegové, název je stejný jako u té předešlé s Mongolskem, ale obsah je jiný, takže důležitá věc. A teď ty rozdíly. Smlouvu je třeba přizpůsobit aktuálním potřebám právních řádů obou zemí, a proto byla podepsána nová, která tu původní nahradí. Hlavní změnu nová smlouva přináší pouze v oblasti zdravotní péče. Její náklady již neponese stát, nýbrž za své pojištěnce příslušná pojišťovna, v zásadě však jen v případě péče nezbytné a neodkladné. Navrhovaná smlouva se obsahově od úmluvy z roku 1957 jinak příliš neliší. Je však preciznější a i formálním uspořádáním standardním dokumentem, který respektuje základní mezinárodně uznávané principy. Smlouva opět nebude mít zásadní vliv na státní rozpočet. Formálně i obsahově odpovídá českým i evropským standardům.
Děkuji paní zpravodajce a tímto otevírám obecnou rozpravu, do které vidím, že se nikdo nehlásí. A tímto končím obecnou rozpravu. Přivolám kolegy z předsálí, protože se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Kdo tedy souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 179 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Je to hlasování s pořadovým číslem 52, přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro návrh 142, proti nikdo. Nikoho nevidím. A táži se, zda pan ministr nebo pan zpravodaj chce mít závěrečné slovo? V tom případě přikročíme k hlasování o návrhu usnesení a já zde i v tomto případě poprosím zpravodaje pana poslance Vladimíra Balaše, aby přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
Děkuji, pane předsedající, dámy a pánové.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych velmi stručně rezumoval obsah svého úvodního slova z doby před několika týdny. Návrh je výsledkem dlouhého vyjednávání a je kompromisem představ Evropské komise, Rady i Evropského parlamentu a také některé členské státy dlouho projevovaly zdrženlivost, která byla posléze překonána právě tímto kompromisem. Proto si vás dovoluji požádat, abyste společně se Senátem, který již svůj souhlas udělil, se připojili k tomuto konsenzu a udělili svůj předběžný souhlas.
Požádám vás, kolegyně, kolegové, o chvíli strpení. Po upřesnění si myslím, že budeme moci pokračovat, protože pan poslanec Jaroslav Bžoch zastupoval tehdy omluveného poslance Ondřeje Benešíka, a z toho důvodu požádám pana poslance Ondřeje Benešíka, zda chce vystoupit ještě před otevřením obecné rozpravy? V tom případě otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí? Eviduji v tento moment tři přihlášky a jako první vystoupí paní poslankyně Helena Válková a připraví se paní poslankyně Marie Pošarová. Prosím.
Děkuji, pane místopředsedo. Pan ministr už zde znovu zopakoval i ty mechanismy, které se zdají být na první pohled, a ony vlastně jsou i trošku složitější, nebo nejsou tak úplně standardní, a já mám pocit, že se ta záležitost táhne právě proto, že v České republice ne že bychom tomu nevěnovali dostatek pozornosti. Nepodařilo se a velmi vítám, že se to tedy teď podařilo.
Já jsem řekl, že z definice věci pro mě finanční arbitr a mimosoudní orgány jsou nezávislé a nestranné. Já jsem komentoval nezávislost, nestrannost mimosoudních orgánů. Zrovna u tohohle jsem si dělal poznámku a fakt jsem to dělal velmi pečlivě, takže tam žádná lež nebyla. To tak je, a zase na tom není žádná lež. To je prostě téma nějaké ochrany spotřebitele. A já jsem tam nezaznamenal jedinou vyvrácenou lež. Vy jste to mohl otevřít dobrý den, pan Haas by vystoupil a mohlo to všechno skončit. Takhle je tady v povětří, že jeden poslanec musí vyvracet lži jiného poslance, což se neděje.
Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Kdo je proti? V hlasování číslo 71 přihlášeno 144 přítomných, pro 79, proti 65, návrh byl přijat a tento návrh jsme tímto zamítli. Proto končím projednávání tohoto bodu. Pan poslanec Hrnčíř bude zastupovat předkladatele.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně.
Poprosím kolegyně a kolegy, aby se utišili a přesunuli své debaty do předsálí, aby mohl pan navrhovatel vystoupit v důstojné atmosféře.
Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Jako předkladatelé navrhujeme tento zákon s přesvědčením, že přijetí referenda jako běžně užívaného institutu povede ke kvalitnější demokracii v České republice. Podmínkou je, aby otázka v referendu byla co nejméně omezená a možnosti přímého rozhodování občanů byly co možná nejširší. Česká republika je přitom jednou z mála evropských zemí, které ve svém právním řádu obsažen zákon o obecném referendu nemají. Vzhledem k tomu, že zákon, který Ústava z roku 1920 předpokládala, nebyl nikdy schválen, nemohlo být ani žádné obecné referendum realizováno. Referendum mohlo být tehdy vypsáno jen v tomto jediném a velmi specifickém případě, přičemž tato právní úprava nakonec nebyla realizována. Zatímco plebiscit se omezuje na zásadní otázky věcí politiky, tedy výkonu státní moci, jako je ústava či suverenita, referendum je širší a jeho předmětem jsou všechny politické otázky. Referendum má být proto předem neomezené, vyjma základních povinností státu vnitrostátních i mezinárodních. Stávající systém to dnes občanům neumožňuje. Zastánci čistě zastupitelského systému tvrdí, že občané odevzdali dobrovolně mandát svým zastupitelům, a ti proto mají právo rozhodovat. Ignorují ovšem skutečnost, že tento druh mandátu vytváří vnitřní rozpor. Legitimní mandát je jako legitimní dar. Je možné ho darovat pouze dobrovolně. Dobrovolnost znamená, že občan musí mít možnost mandát nedarovat, ale zvolit si možnost přímo rozhodnout prostřednictvím referenda.
Já vám děkuji. Nyní se hlásí pan zpravodaj.
Děkuji za slovo. Já jsem ten poslední, který bude tady hájit Agenturu pro základní práva. Každopádně my tu agenturu nezřizujeme ani ji nerušíme. Mám pochopení pro celou řadu argumentů, které tady zazněly, ale my se skutečně dneska nebavíme o obsahu, ale my se bavíme o formě. Ta Agentura prostě bude fungovat dál, i když dneska ten předchozí souhlas neudělíme, my ji nezrušíme, my ji ani nezřizujeme. Prosím, mějme toto na paměti. A já jako zpravodaj tohoto tisku na výboru jsem toto všem členům sdělil, protože jsem se tím zabýval opravdu podrobně. My jsme skutečně ti poslední. A to je i jeden z důvodů, proč já tuto změnu podporuji.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Takže já si myslím, že tady je prostě to čertovo kopýtko, že ty závěry potom mohou skutečně být uplatněné v nějakém jiném procesu, u nějakého jiného soudu, u nějakého jiného orgánu, a vrátí se nám to zpátky.
Děkuji. Ještě faktická poznámka paní poslankyně Heleny Válkové.
No, tak já tedy budu ještě ostřejší. Takže, pane poslanče Benešíku, děkuji vám, že jste vyvolal tuhle diskusi.
Děkuji paní poslankyni Válkové za její vystoupení. Děláme z tématu, které je technické, velkou politiku. Tuto agendu jsem si ale nastudoval, byl jsem zpravodajem tohoto materiálu. Ze svého úhlu pohledu těm výtkám rozumím, ale my teď o těch výtkách absolutně nehlasujeme, my hlasujeme skutečně jenom o tom technickém fungování. Na svého ctěného kolegu Jiřího Kobzu bych chtěl reagovat, že z mé znalosti věci skutečně jedná se o technickou záležitost. Tato agentura nemá žádné výkonné pravomoci, tak jak to říkala paní poslankyně Válková. Česká republika je poslední.
Děkuji za slovo. Je to analogický případ jako předchozí bod, tentokrát to není s Finskem, ale s Velkou Británií. Na tom, že rozhodnutím Evropského soudního dvora je Velká Británie vázána...
Já se omlouvám, pane ministře, že vás přerušuji, ale poprosím kolegy v sále, aby se ztišili, aby měl pan ministr klid na přednesení svého slova. Děkuji.
Uzavření a provádění této dohody o ukončení platnosti nebude mít žádný dopad na státní rozpočet.
Máte slovo. Děkuji panu zpravodaji a nyní otevírám rozpravu. Má někdo zájem přihlásit se do rozpravy? Nikoho nevidím, tímto tedy ukončuji rozpravu. A táži se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo? Nemá, pan zpravodaj rovněž ne. Přikročíme tedy k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji, s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. A dovolte, abych zahájil další bod, a to je Prosím, aby se slova ujal pan ministr financí Zbyněk Stanjura, a ostatní poprosím v sále o klid.
Děkuji za slovo. Česká republika hlasovala pro tuto změnu v roce 2018, ta změna už je aplikovaná. Senát České republiky vyslovil souhlas s ratifikací 3. února letošního roku.
Děkuji panu ministrovi a nyní poprosím zpravodaje zahraničního výboru. Děkuji a tímto otevírám rozpravu, do které vidím, že se nikdo nehlásí. Pokud tedy není zájem o rozpravu, tímto ukončuji rozprav. A ještě se ptám pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? S návrhem usnesení tedy byl vysloven souhlas. Dovolte, abych otevřel další bod, a tím je
Pochopila jsem i ty matematické výpočty a ztotožnila se s nimi.
Ještě se přihlásil s přednostním právem pan předseda klubu hnutí STAN Josef Cogan.
Jinak je potřeba říct, že referendum je opravdu velice významným institutem demokracie, ale musí být využíváno velmi uvážlivě a obezřetně, opravdu v těch nejdůležitějších věcech. Velmi nevhodná v té věci je i konstrukce, kdy Ústavní soud posuzuje zde návrh na konání souladu s ústavním pořádkem a se zákonem. Bude například ověřovat pravost podpisů petentů?
Nyní jsou faktické přihlášky - anebo chcete, pane předsedo, s přednostním? Chcete faktickou? Nejdříve tedy pan poslanec Koten, následuje faktická paní poslankyně Lesenské, pak pan poslanec Okamura.
To je jedna věc. Druhá věc je, že v České republice už jedno celostátní referendum proběhlo, mě zaráží vaše totální neznalost, a bylo to referendum o vstupu do Evropské unie, které bylo zcela bez kvora, jenom pro vaši informaci - vy mluvíte o kvoru.